Děkuji za slovo.
Současná účinná právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců je považována za provizorní a dočasnou již 22 roků. Je tedy stále v kolizi s Ústavou České republiky a některými právními předpisy, ale také s legislativou Evropské unie. Avšak už při jeho schvalování bylo jasné, že se bude muset do doby jeho účinnosti dopracovat. Pravicovým vládám totiž nešlo o dopracování zákona, ale o jeho systémovou změnu, jejíž přípravou bylo pověřeno Ministerstvo financí v součinnosti s bankovním sektorem. Vše nakonec zhatil vývoj v předešlé Poslanecké sněmovně. Úrazové pojištění je takto nově pojato jako pojištění komplementární k pojištění zdravotnímu, nemocenskému a důchodovému. Tyto změny považuji osobně za správné. Další řešení je možné, samozřejmě plná privatizace, ale otevřená nejen dvěma, ale všem možným subjektům. V široké komerční sféře dle mého pak může zůstat prostor k zabezpečení doplňkových nadstandardních služeb obdobně jako v penzijním systému. I zde jsou určité právní spory. Ale co je tedy aktuálním úkolem, který dlouhodobě stojí před naším parlamentem?
Prosím, můžete hned odpovědět na dotaz pana předsedy Kalouska.
Tak teď už to vím.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan ministr Dienstbier.
Já bych upřesnil, že v legislativním plánu vlády je tato norma otevřena hned dvakrát. A chtěl bych říct, že úprava bagatelních pohledávek a zásadní omezení nákladů, které jsou spojeny s vymáháním pohledávek, je naprosto zásadní hned z několika hledisek. Protože systém vymáhání pohledávek je u nás naprosto nefunkční. A teď pozor ale, co jsou to bagatelní pohledávky. Je tady trošku rušno, pravda. Pokud se ovšem bavíme o bagatelních pohledávkách v britském modelu, tak je to v přepočtu na koruny přes sto tisíc korun, z hlediska parity kupní síly je to zhruba polovina. Čili je to řádově úplně někde jinde, než o jaké částce se u bagatelních pohledávek bavíme u předloženého návrhu zákona. A přesto se žádný britský model spravedlnosti nehroutí. Byly tady zmíněny dopravní podniky. Ne proto, že by se nemělo platit jízdné ve veřejné dopravě. A považuju za téměř skandální, pokud obce, které mají dopravní podniky, tímto způsobem zatěžují vlastní obyvatele takto předraženým systémem vymáhání dluhů. Přitom je naprosto jasné, že jsou to formulářové žaloby, kde není poskytována jakákoliv kvalifikovaná právní pomoc při jejich vymáhání.
Děkuji, pane ministře. Ještě se hlásí paní ministryně a chce využít svého přednostního práva, tak prosím.
Jestli se nám podaří připravit opravdu velmi kvalitní komplexní novelizaci občanského soudního řádu v polovině roku, budeme se o to snažit. V tom druhém kroku určitě do konce roku 2014 to zpracujeme.
Děkuji.
Věřím, že ve značné míře si to můžeme dovolit. A zažili jsme případy, že tady byla vyžadovaná péče od lidí, kteří vůbec neodpovídali tady tomuto.
A platí jednoznačně, že nejlépe se integrují ti cizinci, kteří se integrují nejenom do ekonomického, ale do sociálního a komplexně společenského systému. A to je naším cílem. Za předpokladu -
Já bych vás chtěl poprosit, aby to bylo spravedlivé, abychom věděli, kdo jak se hlásí do rozpravy k technické poznámce, abyste používali elektronické přihlášky. Teď je tady tedy elektronicky paní poslankyně Bebarová, potom pan poslanec Plzák, pan poslanec Chalupa, paní poslankyně Chalánková. Paní poslankyně Bebarová již hovořila.
Děkuji. Navážu na svého předřečníka. Spousta z nich o tu práci stojí. A potom můžeme říkat, že se neobejdeme bez imigrace z jiných zemí.
Pan poslanec Chalupa, po něm paní poslankyně Chalánková.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já chci podpořit své kolegy z poslaneckého klubu hnutí ANO. A jenom drobná připomínka. Pokud se tady bavíme o pomoci těmto lidem, tak prosím vás také přemýšlejme o tom, jak tyto lidi ochráníte od mafiemi, které v podstatě tyto lidi na území České republiky zneužívají. Viděl jsem některé věci na úřadu práce, na odboru cizinecké policie a ty věci nejsou v pořádku. Je to špatná situace. Je potřeba se nejenom zabývat jejich sociálním zabezpečením, ale i jejich bezpečnostními záležitostmi.
Děkuji za slovo. Taková legislativa se připravuje a projednává minimálně dva roky. Pokud se týká sociálního zabezpečení, tak zde máme dosti prostoru pro princip subsidiarity.
Ano.
Dále bych chtěl zareagovat na slova pana Gabala a podpořit kolegu poslance Plzáka s názorem, který už tady prezentoval. Nemyslím si, že bychom problém absence profesí a potřeb pracovníků tam, kde nám v našem hospodářství a v našem průmyslu chybí, měli řešit imigrací. To se mi také nezamlouvá.
Pan poslanec Podivínský.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych apeloval na obyčejnou lidskou slušnost. Já bych odhlédl od těch matematických výpočtů, co se nám vyplatí finančně a co se nám nevyplatí. Ale chtěl bych upozornit na to, že celá desetiletí, kdy naše země potřebovala, tak se k nám okolní demokratické a i vzdálené demokratické státy chovaly velmi solidárně.
Zatím je tedy poslední v té sérii faktických.
Další s přednostním právem - pan předseda strany Úsvit přímé demokracie, pan poslanec Tomio Okamura.
Takže radši budeme neseriózní, radši budeme nadbíhat podvodníkům a zlodějům, a to jsme ještě chtěli navrhnout, aby si mohl tu fakturu zaúčtovat ten podnikatel, který má platit až potom, co zaplatí. Jasně! Jo, druhý návrh - hmotná nouze. My jsme chtěli zastropovat příspěvek na bydlení, aby konečně se přestali sestěhovávat sociálně nepřizpůsobiví občané. Zkuste si vedle toho žít! To je zmetek? Jsou to dobré návrhy! Tak to je! A ještě ke té směrnici EU, to už jsem říkal dopoledne k tomu zákonu o cizincích. Vážení, my do zadku EU lézt ve všem rozhodně nebudeme v Úsvitu! To znamená to, co vy jste tam odsouhlasili a mlčeli jste k tomu, jako třeba k zákazu pojmenovávání tradičních českých potravin a další věci, ke kterým jste mlčeli, a my tady na to všichni doplácíme, tak to nám tady netahejte, protože my s tím nemáme nic společného, s vaší politikou, kterou jste předváděli v Evropské unii! To znamená, to je to, co jsem k tomuto chtěl říci, a stojím si za tímto návrhem, i když vím, že nám ho vládní většina zavrhne.
Prosím, pane poslanče, máte vaše dvě minuty. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Polčák.
Ale věcně k tomu, co říkal. On říká, že se jedná o dobré návrhy. Dobrý návrh není ten, o kterém autor říká, že je dobrý. Dobrý návrh je ten, který samozřejmě kolegové uznají, že je dobrý.
Děkuji panu poslanci Polčákovi. Pokud je to faktická poznámka, tak pan poslanec Fiala, pak pan poslanec Okamura.
My přece musíme argumentovat o těch zákonech, které tady probíráme. My se musíme bavit věcně o argumentech, jestli ten zákon je dobrý, nebo špatný. A vy, pane kolego, začnete vymýšlet, jak někdo nesmí přestoupit ze Senátu do Poslanecké sněmovny. To je přece neuvěřitelné! Prostřednictvím pana předsedajícího, chovejte se slušně.
Děkuji panu poslanci. Omlouvám se panu poslanci Votavovi, netušil jsem, že se jedná o faktickou poznámku.
No, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, vy jste velice zdatný populista. Ty vaše návrhy, nechci vás moc obviňovat, ale většinou se nesou na takové vlně populismu. Takže to je třeba také vzíti v úvahu. Opravdu mi z toho bylo špatně. Takže i některé ty přívlastky, které dostává vaše jméno, nezlobte se, ale někdy to tak opravdu možná vystihuje ta vaše vystoupení.
Omlouvám se, protože já jsem myslel, že je tady jakýsi zvukař, který by můj hlas eventuálně upravil. Na druhou stranu mluvím od srdce, takže já se vám omlouvám všem. Takže to jsem chtěl říct jenom na okraj. A to, jestli je vám špatně z našich názorů? Kdybyste to neudělali, tak já zůstávám ve svém soukromém povolání a vůbec do politiky nejdu.
Děkuji panu poslancovi Okamurovi, s další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch.
Tento tisk novelizuje občanský soudní řád. Na začátek něco krátce k otázce nákladů obecně. Nepoměr mezi přiznávanými náklady a výší sporné částky je pak velmi vysoký u tzv. bagatelních sporů, které právě nebývají skutkově ani právně složité. Současný stav vede k atypické situaci, kdy se v určitém pohledávkovém pásmu vyplatí podávat generické pohledávky, protože výše přiznaných nákladů převyšuje významně ekonomickou náročnost vedení sporu. Tento paradox vede k tomu, že se zmíněné pohledávky obchodují nad jejich nominální hodnotou a jejich uplatnění je fakticky motivováno více očekávaným přísudkem než podstatou pohledávky. V praxi to pak vede k tomu, že justice je zahlcena typem těchto zdánlivých sporů. Pokud si můžu dovolit, tak trošičku ze života, prakticky. Jsou zde právní spory, které snad ani nejsou spory právní, ale jsou to spíše spory, které jsou podávané na základě nějakých formulářů. Samozřejmě někdo může říct, a určitě to zde bude namítáno, že ten návrh není dokonalý. Ostatně to nebyly ani ty dva před námi. A třeba ji vyřeší dříve a lépe než náš zákon.
Zabývám se částí své agendy i vymáháním pohledávek. Můžu být tedy v určité kolizi zájmů. Nicméně nezastupuji žádný dopravní podnik, žádnou samosprávu, žádnou vymahačskou agenturu ani žádného obchodníka s pohledávkami. Ten trh je daleko barvitější a je to stejné, jako když se obchoduje s akciemi. Oni už během těch prvních řízení si zjistí, kdo je schopen něco platit, a většinou přistupují na to, ať platí třeba po malých částkách, málo, hlavně ať platí. Proto si myslím, že tento návrh, tak jak je předložen, není dobře.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Mám takový pocit, že to je absolutně nepochopeno, o čem se tady bavíme z naší strany. Protože nikdo neříká, že se chceme zavírat nebo že nechceme být solidární. Stačí se podívat na jakékoliv katastrofy, ať už humanitární, přírodní katastrofy, vždycky Češi jsou mezi prvními, kteří posílají peníze nebo se snaží nějakým způsobem pomoct. Ale na druhou stranu si myslím, že není nic populistického na tom, říct, že se máme starat a hájit zájmy hlavně našich občanů. Je to tak.
Pan poslanec Hájek, po něm pan předseda Kalousek a potom pan poslanec Podivínský.
Na druhé straně jsem sledoval situaci, kdy naši Romové odcházeli do Kanady. Když naši Romové emigrovali do Velké Británie, co Velká Británie udělala? Další ještě, třetí věc, kterou jsem si vzpomněl.
Po něm pan poslanec Podivínský.
Děkuji, pane předsedo. Já pana poslance Hájka prosím vaším prostřednictvím, aby nemíchal dohromady azylové řízení a zdravotní pojištění cizinců. To jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Chtěl jsem zareagovat na pana poslance Plzáka. On říkal: Já to všechno chápu, ale běžte to říkat těm lidem! Chci mu poděkovat za geniální zkratku, kterou nám tady vlastně popsal, co to je populismus a kdo je to populista a kdo je to politik. A i těm, kteří s ním třeba nesouhlasí, ty hodnoty vysvětluje a snaží se je přesvědčit.
Děkuji, pane předsedo. Této rodině se tady narodila holčička s Downovým syndromem. A od lékařů mám potvrzeno, že na Ukrajině by tato holčička neměla šanci. Prostě by zemřela.
Jak zamezíte tomu, aby nedošlo ke zdravotní imigraci, když to tak řeknu, a zdravotnímu zneužívání? Oddělme stránku humanitární a ekonomickou. A není nic jednoduššího než si prostě udělat agenturu, která bude fiktivně zaměstnávat lidi půl roku, ani ne půl roku, a přijdou za nimi rodiče, rodiny, budou se u nás léčit.
Pan poslanec Černoch.
V tomto směru udělám maximum pro to, abychom té holčičce pomohli. Že ten sociální systém nefunguje pro naše lidi.
Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já cítím povinnost jako zpravodaj k tomuto tisku vás vrátit zpátky k předmětu a obsahu tohoto zákona. To je implementace směrnice Evropské unie, která se dotýká především spojení dvou úkonů: povolení pobytu a zaměstnání. A vydání příslušné karty.
Stručně řečeno, jde o nutné legislativní úpravy, které zajistí, že celý systém bude odpovídat reálným potřebám a bude rychle a dostatečně zajišťovat náhrady škod na zdraví či životech zaměstnanců. Hrozí totiž, že úrazové pojištění zaměstnanců v porovnání s náhradou škod zejména podle nového občanského zákoníku by představovalo jen tzv. chudinskou dávku. S každým zaměstnancem by bylo zacházeno stejně. Uvedu ilustrační příklad. Houslista tedy bude nucen sám žalovat škůdce o náhradu škody podle nového občanského zákoníku. Jedinou předností zákona je dnes snad to, že náhrada podle stávajícího úrazového zákona bude poskytnuta poměrně rychleji, než bude poskytnuta nebo přisouzena náhrada podle nového občanského zákoníku. Zdůrazňuji, že nejde dnes jen o technickou novelu. A osobně bych si nepřál, aby tento časový prostor byl využit k přípravě systémové změny ve smyslu privatizace pojištění. Za tu dobu vláda nestihne nezbytné opravy, potřebnou implementaci nového občanského zákoníku a novelizovaných souvisejících předpisů ve stanovených legislativních lhůtách. Nezajistí ani rozpočtovou přípravu státního rozpočtu a střednědobého výhledu výdajů na realizaci tohoto zákona. Ostatně takový návrh v zákoníku práce už připraven byl, a to v minulém volebním období ve sněmovním tisku 689, avšak v souvislosti s bojem o výši provize za vedení úrazového pojištění a lobbingem mezi poslanci i senátory spadl pod stůl. Není od věci upozornit i na fakt, že v právním řádu České republiky máme nyní prapodivnou situaci. V případě zaměstnanců, kterých je řádově, opravdu řádově více, se stále hledají různé experimenty. Rozumím tomu, že jde o hodně peněz a správa veřejných financí je lákavá pro řadu subjektů.
Já děkuji panu poslanci Opálkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte dvě poznámky. Faktem to je dojemný příběh té virtuální parlamentní diskuse. Zelený strom života je takový, že zatímco ten houslista se na traktoristu rekvalifikuje poměrně snadno, ten traktorista na houslistu už mnohem hůře, přičemž traktorista objektivně má vyšší výplatu než ten houslista. Tak to je ten skutečný život. Nevymyslí nic. Pak zase přijde a potom zase navrhne něco odložit. Pokud ne, tak mně dovolte přednést návrh usnesení.
Tak pokračujte s přednostním právem. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dva členové vlády, pardon, tři, já se domnívám, že už skutečně nastal čas, aby někdo našel tu odvahu. Takže to je nehorázná ostuda, že takovýto zákon ještě není!
A já tady musím korektně říci, že tehdy, když se o tom debatovalo jak na Legislativní radě vlády, tak mezi odborníky, tak na to nebyl jednoznačný názor. Nakonec tedy úprava byla přijata, a to hlavně z politických důvodů, kdy Evropská unie po nás požadovala takovýto návrh zákona a již zahájila řízení s Českou republikou. A ten výčet trestných činů, který tu byl tak nepřímo kritizován, byl v zásadě dán tím, co Evropská unie ve svých pramenech práva označila za trestné činy, za které má být trestně odpovědna také právnická osoba. Protože je třeba se podívat na některé jiné státy střední a východní Evropy, které také přijaly takovouto právní úpravu, a tyto státy ukazují, že ne vždycky ta právní úprava v praxi funguje. Příkladem je Maďarsko, které také přijalo podobnou právní úpravu a kde po účinnosti v prvních dvou letech byly pouze dva případy, ve kterých takováto věc byla řešena. Podporuji to, aby se případně okruh trestných činů rozšířil. A pak nechť vláda a následně parlament rozhodne, zda ten okruh trestných činů má být rozšířen, anebo zda je dostatečný. Teď je třeba ho vyhodnotit a říci si, jak případně dál postupovat. Já samotný návrh zákona v zásadě podporuji. Je to ryze politické téma.
Já se omlouvám, pane kolego.
Myslím si, že to je velmi důležitý fenomén před případnými dalšími úpravami.
Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku. Měl jsem zde přihlášeného pana poslance Stanjuru... Takže v tom případě zde máme s přednostním právem paní ministryni Válkovou.
Já bych chtěla ujistit vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Pospíšila, že samozřejmě ten komplexní návrh bude vyplývat z vyhodnocení. A my už to vyhodnocení teď provádíme. Jako odborník.